My jsme chtěli exekuovat u sociálně zneužívaných i dávky - není možné, jsme proti! Levicoví ministři to prosazují. Vy si je předcházíte, ty lidi! Vy tam sháníte hlasy! Tak co nám vlastně vyčítáte? Vy si je pěstujete, protože si myslíte, že si koupíte hlasy. To ne, to jste proti! Tak až je podpoříte, tak pak můžete kritizovat. Ale vám se to prostě hodí, tito voliči.
Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Hájka. Prosím, máte slovo.
Takže já ti děkuju. Na druhé straně, my tady mnohdy slyšíme, jak to naše školství upadá. A kolega Kučera je také absolventem Vysoké školy báňské.
Jenom připomínám, abyste se opravdu na svoje kolegy obraceli mým prostřednictvím. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Prosím, máte slovo. Děkuji. A nyní s přednostním právem paní ministryně Marksová.
To je jednoznačné číslo. Dvě a půl miliardy korun není malé číslo! Je to jasně doložitelné číslo.
Programem hnutí ANO je Andrej Babiš, tam žádný program hledat nemusíme. Sociální demokracii jako tradiční stranu bych z absence programu nepodezíral, ale ten její program vůbec nemíří k prosperitě, nemíří ke zlepšení života obyvatel této země. Je to program, který je založen jenom na zájmu o současnost. Samozřejmě část musí zůstat doma pro desítky tisíc nových státních zaměstnanců. Takže z toho rozpočtu se dá usoudit, že vizí České strany sociálně demokratické je velký, tučný a nemotorný stát, který neslouží lidem, ale z něhož každému upadne občas nějaká ta almužna, aniž by musel něco aktivně dělat. A vizí sociální demokracie určitě není stát pro aktivní občany. Stát, který je respektovaný v zahraničí, ale který není rozhádaný ve vládě. Stát, který je moderní a kde občané nejsou obtěžováni zbytečnou byrokracií. Stát, který také vytváří jednoduché podmínky pro podnikání. Proto jsme, dámy a pánové, stejně jako loni předložili i letos řadu pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu, které, i když ten rozpočet nesestavujeme, tak ho mohou vylepšit a které promítají do rozpočtu náš program a naši vizi. Stejně jako loni jsme i letos ukázali na konkrétních 30 mld. korun, které považujeme za nehospodárně vynaložené, které by se podle nás daly ušetřit. Nejlepším řešením podle nás by bylo nechat těchto 30 mld. korun lidem, nechat tyto peníze lidem, ale to bohužel už v této fázi projednávání státního rozpočtu nejde. Když to nejde, tak je nasměrujme jinam. Moje kolegyně a kolegové vám tady obsáhle zdůvodňovali proč. Tam my navrhujeme přidat a to by bylo podle nás správné. Já věřím, že řada z vás se na věci dívá podobně jako my, a proto ty naše konkrétní návrhy podpoříte. Na závěr mi ale dovolte konstatovat, že je smutné, že se tu scházíme nad schvalováním deficitního rozpočtu v době ekonomického růstu, že se tady scházíme nad rozpočtem promarněné příležitosti, že tady před námi leží rozpočet bez vize, že tady před námi leží rozpočet, který nemyslí na budoucnost České republiky.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
A za druhé taky v tom, že, aspoň doufám, že nebude mít žádný korupční skandál, a taky v tom, že bude mít nejlepší rozpočet v historii naší země. Absolutně nejlepší. Kontrolní hlášení - já nechápu, proč pan kolega Fiala říká, že to nefunguje. A taky nezapomeňme na EET. Takže ten rozpočet, ano, jsou rozpočty a je potom plnění. My když jsme nastupovali, tak bylo ohroženo 90 mld. nečerpání evropských fondů. Neměli jsme ani zákon o státní službě, který de facto ohrožoval čerpání evropských fondů, a nakonec se nám povedlo snížit to na cca 22, a to už v minulosti bylo 10 ztracených. Tak já fakt nevím, o čem tady... A já jsem přesvědčený, že to plnění bude podstatně lepší. Takže by bylo dobré, kdybyste si vzpomněli, jak to bylo, a porovnávali skutečně tato čísla. Ale co je nejdůležitější, je to, že koncem roku budeme mít o 40 mld. menší státní dluh, než jsme začínali, naše vláda. My chceme investovat, my chceme zvyšovat důchody a platy. Ano, máme nízké důchody, máme nízké platy, potřebujeme investovat. Potřebujeme taky uvolnit trh práce. Takže já nevím, o čem je tady řeč.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Varianta dvě.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Je to pozměňovací návrh pana kolegy Laudáta. Jde o agregát - specifický ukazatel.
V tom případě budeme pokračovat dál. Kdo je proti návrhu?
A máme poslední dvě položky.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím.
Ale když se pak podíváme na ta čísla, no tak nejsou, protože prioritami jsou ty položky v rozpočtu, které rostou nejrychleji, a ty objemy, které opravdu vyplní ten rozpočtový deficit. Ano, to jsou nejrychleji rostoucí položky, to jsou skutečné priority vašeho rozpočtu. Na to potřebujete ten deficit. Pan ministr financí řekl, že rozpočet na příští rok je z mnoha hledisek průlomový. Ano, z mého pohledu skutečně průlomový je. Je průlomový ze dvou hledisek. Ještě nikdy se nestalo od roku 1990, kdy nějaká vláda zcela otevřeně a jednoznačně navyšuje počty svých zaměstnanců tak razantně a rychle jako vaše vláda. Všechny vlády se snažily v minulosti alespoň říkat, když už to neudělaly, že se snaží o úspornou státní správu a úsporný stát v oblasti mezd, které jsou z rozpočtu. Vy jste dokázali tu armádu rozšířit o 30 tisíc a logicky se musí občan zeptat, co se tedy zlepšilo. Říkáte, že bylo potřeba přijmout tisíce učitelů. Dobrá, bylo to vaše rozhodnutí a vaše rozpočtová priorita. Opravdu je to vyváženo zvýšením kvality vzdělání v České republice? Není to náhodou tím, že za stejnou kvalitu veřejných služeb najednou budeme platit ročně o 20 miliard víc, aniž bychom dostali jako občané navíc tu kvalitu? Tam nalezneme pozitivní vývoj. Přestože příští rok očekáváme hospodářský růst, dochází k prudkému zhoršení strukturálního salda, aniž bychom očekávali environmentální katastrofu, válečný konflikt, systémové selhání bankovního sektoru a aniž byste skutečně ty prostředky věnovali na ty investice. Ne, vy je opravdu věnujete jenom na okamžitou spotřebu, která žádným způsobem neposlouží budoucí konkurenceschopnosti České republiky. A to jsou zásadní důvody, proč nelze tento rozpočet podpořit, jakkoliv chápeme, že země nějaký rozpočet potřebuje.
Děkuji. To byl pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který avizoval své vystoupení před závěrečným hlasováním.
Ano, byly prohlasovány. Zdali tedy má po druhém čtení zasedat jako garanční výbor a projednávat pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení a jak se potom má na plénu chovat zpravodaj - zdali tedy má vyjadřovat stanoviska, nebo nemá vyjadřovat stanoviska.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Já bych vám řekl, jak budeme hlasovat, respektive -
Bude představena procedura hlasování o státním rozpočtu, ať dobře víte, o čem se bude hlasovat.
Procedura je naprosto jednoduchá. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru, a to po jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Má někdo k navrženému postupu připomínku? Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto postupem byl vysloven souhlas. A já nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. První požádám o vystoupení paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh, ve kterém zvyšujeme výdaje Ministerstva obrany v příštím roce o 10 miliard korun. A z úst pana premiéra několikrát zaznělo to, že on chce, aby naše země nebyla černým pasažérem v rámci Severoatlantické aliance, že stojí o to, aby se výdaje na obranu zvedaly tak, aby Česká republika byla zemí, která plní parametry Washingtonské úmluvy. Tím nechci říkat, že by tou prioritou neměli být pedagogové, proti kterým vlastně to postavil. Že se tedy nezvedne 10 miliard armádě, ale zvedne se 100 milionů pedagogům. Asi všichni víte, jaký je závazek z Washingtonské úmluvy, že Česká republika stejně jako ostatní země v rámci Severoatlantické smlouvy mají už léta platit a přispívat dvěma procenty HDP. Kdy to chcete udělat, když rokem 2017 chvála bohu vaše vláda končí? V jakém období chcete plnit sliby, které dáváte občanům, které dáváte novinářům, a přitom jim neříkáte pravdu? Řešíme tady věci, které potřebuje obrana České republiky, které potřebuje naše země, a tak to má být a je to naprosto v pořádku. Abychom si nedělali ostudu i v rámci mezinárodních závazků. Pokud vám tady navrhuje zástupce opozice a podává ruku v tom, že podpoříme zvýšení rozpočtu v této oblasti, tak mně přijde, že neuvažujete ani trošku racionálně v tom, že byste tuto nabídku měli využít. Tady si ale v tom případě, pane premiére, musíte sáhnout do svědomí, protože byla to vaše vláda, která předkládala novelu zákona o veřejných zakázkách, o kterém vy jste hovořili společně s paní ministryní Šlechtovou, jakým významným způsobem změní oblast akvizičních procesů. Honili jste nás tady tak, že je zapotřebí ten zákon pomalu přijímat v nějakém zrychleném řízení. Ten zákon platí, jeho efektivita je nulová.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím. Já se omlouvám. Požádám vás o strpení. Chcete opakovat hlasování. Dobře. Nejprve dám hlasovat o vaší námitce. Je to hlasování s pořadovým číslem 181, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 171, proti žádný. S námitkou byl vysloven souhlas a budeme opakovat hlasování. Pro pořádek vás požádám, pane zpravodaji, abyste zopakoval, o čem budeme hlasovat. Děkuji. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Ty výjimky, respektive ta povolení EIA byla stará 10 až 15 let. Proč se tehdá neinvestovalo? Proč jste vlastně nepostavili ty dálnice do vstupu do Evropské unie a do vzniku krajů? Už jsme to mohli dávno mít, kdybychom měli tu vizi. Kdybychom šli na tu stáž možná do Německa se zeptat, jak se buduje tržní ekonomika. Takže já skutečně nevím, o čem je tady řeč. Myslím, že vláda je velice úspěšná, má jasné výsledky. Potřebujeme ty učitele. Takže to nejsou žádní úředníci, kteří sedí zavření v kancelářích, ale kteří fungují a kteří hlavně vybírají daně. Finanční správa už má znovu autoritu, už není pro srandu. A jak dlouho trvá příprava na takovou stavbu? Kdo tady řešil 19 let Havránkovou, jeden pozemek? Čísla jsou jasná. My jsme vraceli lidem ty peníze, které jste jim vzali v minulosti. A znovu opakuji, snižujeme daně. Snižujeme daně, protože jsme jasně řekli, že nebudeme navyšovat daně, že budeme vybírat daně. Takže já si myslím, že je to jasné. Ta čísla jsou jasná. Ale pokud někdo někdy plánoval v nějaké firmě - všude se plánuje s nějakým očekáváním nějaké možnosti nějakého problému. Žijeme v globální ekonomice.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru s přihláškou do rozpravy, protože pan ministr svým vystoupením rozpravu znovu otevřel.
Především bych chtěl poděkovat panu ministru Andrejovi Babišovi, že otevřel rozpravu a že umožnil nám všem se vyjádřit k jeho řeči. Vážený pane ministře financí, váš rozpočet, vaše plánování rozpočtu bych nazval fiaskem. Já to alespoň takhle považuji na obci, kde jsem předsedou finančního výboru. My to ovšem na rozdíl od vás, pane ministře Babiši, u nás v obci hodnotíme skutečně jako naše fiasko, jako neúspěch. Protože jsme měli naplánované investice, nedokázali jsme je realizovat a zůstaly nám peníze na účtě. Není to rozhodně náš úspěch, je to náš neúspěch. A já si myslím, že podobný pohled by měl být i na ten váš. A on by řekl ne, my přijmeme více zaměstnanců, kteří budou kontrolovat ty naše výrobky, jestli jsou správné. My ty peníze dáme do kontroly, navýšíme počet zaměstnanců. Protože by asi na hodinu z vaší firmy letěl. Byl to pan ministr, kdybyste si to nepamatoval, byl to pan ministr Brabec a pan ministr Ťok, který se proti tomu neozval. Takže pokud je někdo zodpovědný za těch deset výjimek, pak je to hnutí ANO a vaši ministři, pane ministře Babiši. Samozřejmě jste zmiňoval, že lidé nechtějí pracovat, že nejsou motivováni. Samozřejmě že nejsou motivováni. Protože neustále navyšujete sociální dávky. Nám klesá nezaměstnanost, nám jde nezaměstnanost takhle dolu. Ten rozpočet je nemotivační a vidíme to prosím pěkně na krajích, o kterých jsem já tady dnes mluvil. Jakým způsobem rozpočet reaguje na to, aby v těchto krajích proběhla skutečná obnova, aby tam nebyly jenom nějaké kosmetické změny? No nereaguje vůbec nijak. Naopak ten rozpočet, který připravil pan ministr financí Andrej Babiš, dokonce z těchto krajů bere více peněz. Ale kde ty peníze končí? No nekončí v tom kraji. Zdaleka nekončí v tom kraji. Končí ve státním rozpočtu Andreje Babiše, který je používá na platy dejme tomu ve státní správě a nikde jinde. Rozpočtové určení bylo tak, že ty peníze půjdou do obcí a jdou do státního rozpočtu. Já jsem navrhoval, aby se tam zařadily a včlenily ještě kraje. Ano, rozpočet by možná přišel o pár desítek milionů, ale rozhodně by to nepoznal. A co udělala vládní koalice?